Toto je problém regionální a už jsem to říkal při té debatě o levné čínské oceli. A nemluvím pouze o přímých pracovních pozicích, ale i o subdodavatelích, kteří jsou navázáni a kteří mají své podnikání spojené pupeční šňůrou s ArcelorMittal. Od jakéhokoli zájemce. A myslím si, že jsme schopni to zablokovat na úrovni premiérů. V Evropské unii přece probíhá velmi často výměnný obchod něco za něco. Tak dlouho jsme blokovali například snížení DPH u elektronických knih, až jsme si prosadili reverse charge. A má to udělat česká vláda a premiér s plnou vážností. Protože ten dopad by mohl být skutečně fatální. No, já si nejsem jistý. Stejně tak dominantní hráč si může uzavřít kterýkoliv podnik ve svém regionu. To je prostě realita svobodného obchodu. Právě naopak. A je v našem zájmu, abychom byli schopni vyvážit jak podporu podnikání, tak stav životního prostředí. A to je podle mě úkol pro vládu a říkám, vidím tady shodu mezi vládními a opozičními poslanci. A pokud vláda usoudí, buď paní ministryně, nebo premiér, že potřebují nějaké silné usnesení, silný mandát Poslanecké sněmovny, tak za občanské demokraty říkám, že jsme připraveni se k tomu přidat a takovým silným mandátem vládu České republiky vybavit.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji. Ten trend je nezastavitelný. Takže vytvářet pouze tlak přes Evropskou komisi, to nemusí být zcela vždy efektivní, a jak říkám, ten tlak může být jenom do jisté míry. Já bych navrhoval dvě řešení.
Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem úmyslně nežádal - a na začátku jsem o tom hovořil, že si myslím , že usnesení, které bychom dneska měli přijmout, by něco ovlivnilo. Pokud by to nemělo být na žádost vlády, že opravdu vyžaduje jednohlasné jasné usnesení Sněmovny jako podporu neochoty Evropské komise s nimi jednat. Potom bych to vnímal, že je to potřeba.
Děkuji, paní ministryně. Navrhovatelem tohoto bodu byl pan poslanec Luzar, takže se ho ptám, zda chce vystoupit.
Je to klasický obchodní model společnosti, která chce co největší zisky, co největší pozici na trhu a chce dominovat ve výrobě produktu, který vyrábí, to znamená oceli. Toto je přesně stav, před kterým stojíme. Slyšeli jsme zde obchodní podíly, které jsou. Opravdu se spoléháme na to, že skupina ArcelorMittal vybere toho nejlepšího kupce? Svého budoucího konkurenta na trhu? A spoléháme se na Evropskou komisi, že ví o veškerých problémech a podezřeních, které můžeme mít spojené s tímto nákupem? Velice lukrativní. Minimum investic, čili neustále podinvestovaný podnik, nerozvíjí se, přesto odvádí velké miliardy své matce, svému vlastníkovi.
Já se tedy táži, protože jsem zaznamenal důvod té pauzy, vy jste tedy měl zájem... Znovu pan poslanec Volný. Seznamte nás tedy s návrhem usnesení v podrobné rozpravě.
Ten navrhovaný text usnesení zní:
Tak děkuji. Zájem nevidím, takže já podrobnou rozpravu končím. Abych splnil formální záležitosti, tak se znovu zeptám na závěrečná slova, zdali má někdo zájem - paní ministryně, pan poslanec Luzar? Návrh usnesení byl přijat. Já končím tento bod. Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
V podstatě se trochu stydím, protože samozřejmě před vás předstupuji s výroční zprávou Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016, tak samozřejmě je otázka, co si tady k tomu budeme povídat. Já jsem i zkoumala to, co by se stalo, kdyby to Poslanecká sněmovna neprojednávala, protože mně to skutečně přijde s takto časovým zpožděním už irelevantní. Ale my bohužel nemůžeme vyvěsit výroční zprávu na webové stránky, pokud to nebude schváleno Poslaneckou sněmovnou. Tak jenom tedy velmi rychle, ať nezdržuji. Děkuji za pozornost.
A nyní tedy prosím zpravodajku paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás o jednání výboru informovala a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych ráda jenom připomněla, že to zkrátka není úplná maličkost. Státní fond rozvoje bydlení je důležitý nástroj státu, jak podporovat dostupné bydlení, jeho fungování musíme vyhodnocovat. To, že jsou peníze k dispozici a pak se nevyužijí, přece vždycky znamená nějakou promarněnou příležitost. Navíc, pokud mám správné informace, tak Státní fond rozvoje bydlení zaměstnává zhruba 50 lidí, čili tam je zase otázka, zda 50 lidí je adekvátní vůči takovéto efektivitě-neefektivitě.
Tak jestli byste měl ten časový horizont a ty finanční prostředky.
A tuto informaci vám dám. A jestli můžu ještě zareagovat na paní poslankyni Kovářovou prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem tady neříkal, že se kraje nestarají o své mosty a že je nekontrolují. To někde mám docela pochybnosti, to se přiznám. Ale není to ve zlém, je to spíš otázka systémová, která se musí napravit. Já si nemyslím, že to je teď záležitost Ministerstva dopravy, které má vzít na sebe to, že to bude opravovat za všechny. Jestli se dobře pamatuji, kraje, města, obce jsou dneska v přebytkových rozpočtech všude, tak možná by na to nějakou část peněz mohly najít. A nemyslím si, že to řešení je takové - máme tady problém, státe, přisyp. Takže tam někde ten deficit samozřejmě je. Já nechci teď hledat, kdo je čeho viníkem, ale určitě by to nemělo být tak, že se řekne: státe, dej!
Děkuji.
Zmínil jste, že kraje by se měly o své mosty starat, což se snaží. Ony musí mít alespoň na to spolufinancování. Kraje mají velké výdaje s dopravní obslužností. To jsou obrovské sumy, které se dávají do těchto prostředků. Na sociální služby. A zkrátka a dobře na ty mosty jako by tam najednou nezbývalo. Ve Středočeském kraji ten dluh vnitřní v podstatě na těch mostech je 10 mld. korun. Tři týdny, výborně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v dnešním jednáním Poslanecké sněmovny. Poté bychom projednávali body z bloku zprávy, návrhy a další. Současně vás seznámím s omluvou, která ještě nebyla načtena. Než přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu, tak se samozřejmě ptám, zda má někdo zájem vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny. Nikoho takového nevidím, takže budeme pokračovat, tak jak jsme si stanovili, tedy otevírám projednávání bodu
Dámy a pánové, já se připojím k interpelaci, nebo k interpelování pana ministra. Myslím si, že tohle není poslední den, kdy se tady setkáváme s problematikou mostních konstrukcí. Vy jste navrhovali několik řešení.
Děkuji panu poslanci Váchovi. Prosím sněmovnu o klid, aby odpověď ministra Ťoka byla slyšet i pro ostatní kolegy. Prosím, máte slovo.
Ta odpověď dneska reflektuje to, co je dneska v zákoně. V zákoně je napsáno, že se vlastnictví převádí na tu obec. A ty obce to přislíbily. Takže my opravdu hodláme iniciovat změnu zákona v tom, že si ty mosty zpátky vezme ŘSD a bude se o ně starat a budou prostě rozpočtovány profesionálním způsobem. Takže toto hodláme udělat.
Děkuji.
Tak kontrola je ale jedna věc a druhá věc je, zda když třeba Středočeský kraj před dvěma lety takovou kontrolu udělal a zjistil, v jakém stavu mosty jsou, a my jsme viděli obrázky ze stavu těch mostů a ten stav není opravdu dobrý.
Ne nadarmo samozřejmě odmítla odpověď na svou písemnou interpelaci, a proto je podle jednacího řádu, a to je zákon, projednávána tady.
Protože obecně lze říci, že stav mostů v krajích je velmi špatný. Zkrátka a dobře, kraje na to finanční prostředky nemají. Ta kritická situace existuje, a jestliže je kritická situace, tak je potřeba najít nějaké krizové řešení. A pak jste tady mluvil, nebo mluvili jsme o té prevenci. A myslím si, že prevence je důležitá. Je to jako u člověka. Pokud chodíte na preventivní prohlídky, tak se může leckdy zabránit nějaké katastrofě.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Dělají se pravidelné kontroly a to si myslím, že je to samé i na ŘSD. Ve Středočeském kraji jsme nechali zpracovat pasportizaci mostů, takže přesně víme, v jakém stavu který most je.
Odboráři mají obavu. Je to logické, jsou tam zaměstnáni a bojí se o ztrátu své práce. Ptali se ho, jak budou vypadat investice do společnosti, jak chce zabezpečit rozvoj společnosti dle požadavků Evropské komise. To už i původní majitel Mittal Steel měl plány a představy o tom, že aspoň přiveze secondhandovou drátovou trať ze Španělska a bude rozvíjet něco nového a bude hledat nové cesty odbytu. U tohoto nového vlastníka se bojím, že u jde opravdu jenom o to, aby dojil. Zadluží se, ale nebude mít na investice. Říká se také, že jsou adekvátní náhrady. Pak se nechala zpracovat studie společnosti PricewaterhouseCoopers, je ve volných zdrojích ve Sbírce listin, že to není možné. Je to nový žralok. Pochází z Indie, stejně jako mateřský podnik Mittal Steel Arcelor. Píše se tady, že vyhodili švýcarského manažera v bance, který zprostředkoval půjčku pro Liberty House, pro rizikovost této půjčky. Přesto rozjíždějí velké transakce a akvizice po Evropě. To by nás mělo varovat, že tady není něco v pořádku s historií budoucího nabyvatele. Evropská komise, potažmo Evropský parlament klade velký důraz na emisní znečištění. Proto vymyslel princip emisních povolenek. O emisních povolenkách se již dlouho bavíme i v jiných případech a víme, že vláda poskytla ostravské huti tyto povolenky zdarma, aby mohli investovat do nízkouhlíkatých technologií, nízkoznečišťujících technologií, které nutně Ostravsko potřebuje. Je to jeden z regionů s nejvyšším znečištěním ovzduší a bohužel tento hutní podnik historicky se na tom velice hodně podílí. Jak všichni víme, tyto povolenky jsou přidělovány konkrétnímu podniku na jejich IČO na základě výroby. Takže tyto povolenky, které ostravské huti vláda zdarma přidělila, se nyní mají z této huti vyvést a má z nich profitovat skupina ArcelorMittal. Samozřejmě nový nabyvatel by si je koupil od této skupiny. Ví vůbec Evropská komise, že se tady provádí v rámci stávajícího mateřského podniku karuselový obchod s povolenkami? Že se ty povolenky takhle otočí přes matku, že se hodí zpátky a finance zůstanou u matky? Nemělo by nás to také varovat a trvat na tom, že chceme, aby ty povolenky zůstaly v Ostravě a nekšeftovalo se s nimi v rámci matky? Opravdu si myslíme, že správce odděleného majetku jedná v nejlepším zájmu České republiky?
Protože když se podíváme, tak co to znamená. Je mi jasné, že koukáme do budoucna.
Bylo to tím, že zároveň zahájili výzvu Integrovaný regionální operační program na energetické úspory, což je v podstatě de facto stejný program jako Panel, proto se to nepodařilo.
Děkuji. A máme tady faktickou poznámku.
Ano, je to nějaké dědictví minulosti.
Děkuji. Já opravdu jenom rychlou reakci a opět děkuji za tento podnět, protože my jsme to řešili opravdu s Ministerstvem financí.
Děkuji.
A s faktickou pan poslanec předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Není žádný důvod, abychom vedle toho měli další fond. Podobnou debatu jsme vedli ohledně Státního fondu dopravní infrastruktury. Protože když se dneska budeme ptát, kdo za to může, že v tom roce 2016 se nečerpalo... Může za to ministr? No, já si myslím, že jenom částečně.
Nyní s faktickou pan poslanec Marian Jurečka. A následně máme přihlášeného předsedu klubu KDU, pana poslance Bartoška. Tak prosím, vaše dvě minuty.
Nicméně fakticky. On říkal, bylo by dobré, aby si stát tuto operativní formu ponechával.
A nyní tedy pan poslanec Bartošek. Zatím poslední přihláška.
Výhodou tohoto státního fondu je, že zákon měnit nemusíme. A naopak tím, že můžeme poskytnout úvěry obcím, tak je můžeme poskytnout hned teď beze změny zákona, který by mohl být možná zdlouhavý, možná komplikovaný a s nejasným výsledkem. Je to striktně pravicová politika. Za sebe říkám, že některé věci trh nedokáže úplně ošetřit. A já jsem přesvědčen, že obce přeci nemají plnit jenom tržní úlohu, ale mají pomoci i svým občanům, kde lidé mohou bydlet. To znamená, já tady vidím jako velice dobrý nástroj k realizaci bytové politiky, potažmo sociální na městech.
Tak, děkuji. A s faktickou pan poslanec Stanjura.
Takže to není vůbec proti tomu úmyslu. Minimálně o třech jsme v této chvíli mluvili. Pak v té bilanci státního rozpočtu najednou ty peníze investované nebo poskytnuté do nějaké ekonomické činnosti nevidíme. Máme představu, kolik obcí by to mohlo chtít? Máme na to prostředky? Jaké budou podmínky čerpání?
Dámy a pánové, přicházím v téže věci. Jenom pro upřesnění toho, co se dělo.
To je pravda. To byl ten průšvih, který jsme tady udělali!
Přečtu omluvy. Máme 11.52 a na řadu přichází první řádně přihlášený poslanec bez přednostního práva, paní poslankyně Kovářová.
Vážené dámy, vážení pánové, mnohá slova o státním rozpočtu, mnohá čísla zde již zazněla a mnohá stanoviska klubů. Dovolte tedy, abych vám přednesla i stanovisko klubu Starostové a nezávislí. Přesto nám tato vláda přináší rozpočet, který má naši republiku zadlužit o 40 mld. korun. A co na to říká zdravý rozum? Jsem přesvědčena, že zdravý rozum za současné ekonomické situace přímo volá po vyrovnaném rozpočtu, ne po zadlužování, které prosazuje tato vláda. Fatálnost této rozpočtové politiky nespočívá v tom, jak poškodit naši republiku dnes, ale jak nás poškodí zítra. Zákonitě, co jde nahoru, musí jít také jednou dolů. A to platí v ekonomice dvojnásob. Platit za dnešní chyby budeme všichni a především další generace. Schodkový rozpočet jako takový nemusí být špatný nástroj, záleží však na situaci, důvodech a motivech, které vedou k jeho použití. V našem případě je jeho použití neospravedlnitelné. Problémy tohoto 40miliardového deficitu leží především na tom, jakým způsobem mají být tyto peníze vynaloženy. Teď mluvím hlavně o navyšování mandatorních výdajů rozpočtu, které tam už bohužel zůstanou. V jejich případě vidím v předloženém návrhu dva velké problémy. Za prvé, objem investic ve státním rozpočtu je nízký, to tady už mnohokrát zaznělo, a zvyšuje se pouze pozvolna. Pan premiér se za poslední rok neopomněl pochlubit, kolik peněz se na jednotlivých ministerstvech našlo, ušetřilo či zbylo. Bohužel tyto výroky jdou z velké části na vrub toho, že ministerstva nejsou schopna efektivně investiční peníze proinvestovat. Dovolte, abych připomněla dva citáty současného premiéra Babiše, které jsem zmínila již včera na tiskové konferenci. Myslím si, že schodek by bylo možné akceptovat, pokud by byl tažen skutečně výrazným zrychlením investic. Na trhu je absolutní nedostatek kapacit ve stavebnictví. Připomeňme si krizi, která byla před lety.
Druhý blok mých poznámek směřuje k tomu, že opět od pravé zdi slyšíme o rozpočtové nestřídmosti a projídání. Rozpočty za poslední léta jsou součástí trendu klesajících deficitů. A ještě bych se vrátil k tomu problému plán a realita. Ale ono to mělo důvody samozřejmě různé. Velký vliv jednak na nakopnutí ekonomiky měly evropské peníze, ale pak ve smyslu nečerpaných výdajů jsme ne vždycky byli schopni využít naše české investice, protože zkrátka ty projekty nebyly ready. A samozřejmě vliv může mít i vývoj příjmů.